A jediné, co tady vytváříme navíc, je monitorovací centrum u veřejného ochránce práv. To je opravdu úplně zbytečné a pokládám to za zbytečné zatěžování jak právního řádu, tak této Sněmovny, tak těchto občanů. Navrhuji vrátit vládě k dopracování. Ať s tím přijdeme až někdy, až se budeme opravdu bavit o tom, jak má fungovat Evropská unie, a ne o tom, jestli mají existovat monitorovací centra na téma, jestli jsou občané v cizím státě diskriminováni, nebo nejsou při dnešním rozsahu celé antidiskriminační legislativy.
Děkuji panu poslanci Bendovi.
Já se jenom zaměřím na to, že my jsme tady před nedávnem dlouze diskutovali o pravomocích, které se dávají ombudsmanovi. Tentokrát zase je tady snaha řekl bych dát práci ombudsmanovi.
Já vám děkuji, pane ministře.
Navážu na pana ministra.
Já vám děkuji. Pan poslanec Zahradník. Děkuji, pane poslanče. Máte slovo. Děkuji za dodržení času.
Zase bych to nespojoval s tím, že něco musíme udělat, abychom nebyli sankcionovaní. Děkuji za pozornost.
Já vám děkuji, pane zpravodaji. Končím obecnou rozpravu.
Jenom k tomu, co tady zaznělo. Určitě to není problém doplnit. Znovu říkám, je to evropská legislativa, kterou transponujeme, a opravdu je úplně jedno, kdo je ve finále výrobcem.
Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli nebo na zamítnutí nepadl. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Nevidím nikoho, že by se hlásil. Přistoupíme tedy k hlasování. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru?
Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Potom se hlásila paní poslankyně Havlová a potom paní poslankyně Putnová.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Přeji vám všem krásné ráno. Jde o očkování seniorů nad 65 let proti pneumokokovým onemocněním, a to v tom smyslu, aby obě vakcíny byly bez doplatku pro tuto věkovou skupinu.
Děkuji za slovo.
Prosím, usaďte se do svých lavic.
Nezpochybňuji hlasování.
Dobré ráno. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, na minulé schůzi jsem mluvila o tom, že novela školského zákona, která se zabývala problematikou českých škol bez hranic, je částečně řešena a přijata ve stávajícím platném znění. Myslím, že je třeba udělat ještě procedurální krok, aby bylo možné můj vlastní návrh stáhnout zpět. Jedná se o sněmovní tisk číslo 278, což je novela školského zákona, která řešila problematiku českých škol bez hranic. Mluvila jsem o tom už na předchozí schůzi.
Nyní mám přednostní právo pana předsedy Sklenáka.
Dobré ráno, kolegyně a kolegové.
Návrh přijat nebyl. Kdo je proti? Tento návrh byl přijat. Pan poslanec Novotný si přeje bod 155 zařadit na tento pátek po bloku třetích čtení. Ještě dorazila omluva pana poslance Benešíka, a to na dnešní jednání od 9 do 9.30 z pracovních důvodů.
A navíc každá nová pravomoc úředníka týkající se povolování stavby v sobě tak či onak skrývá určitý korupční potenciál. Tohle je podle mého názoru nejproblematičtější bod novely. Otázka je, zdali máme dostatečnou kapacitu čističek na to, abychom všechny odpadní vody byli schopni vyčistit. Doposud byla správcem poplatku za vypouštění odpadních vod Česká inspekce životního prostředí, nyní se to převádí na Státní fond životního prostředí. Pan ministr argumentuje tím, že je zde zatěžující agenda pro Českou inspekci životního prostředí, nakonec ty peníze stejně skončí u Státního fondu životního prostředí.
Myslím, že jsem si velice rád vyslechl slova svého předřečníka pana poslance Zahradníka. Já s jednou takovou přicházím. Upřímně se přiznávám, že se budu snažit pro ni najít širší podporu, pokud taková bude, tak ji potom ztělesním do nějakého pozměňovacího návrhu, který věřím, že bude ku prospěchu našim obcím. V tom paragrafu se hovoří, že v aktivní zóně záplavových území se nesmí umisťovat, povolovat ani provádět stavby. Víceméně v tuto chvíli my v našem městském parku nejsme schopni postavit ani dětské hřiště, které tam mimochodem dříve bylo a ničemu nevadilo. Když se podíváme na situaci v povodích na různých místech, tak samozřejmě ono se k tomu přistupuje různě. Já bych třeba připomenul tady náplavky v Praze, například.
Pan poslanec Bendl.
Tak já ještě přidám jeden argument. Jsme střechou Evropy, k nám žádná řeka nepřitéká, všechny odtékají. Měli bychom dělat všechno pro to, abychom vodu zadržovali. Nechytejte mě za slovo, říkám to spíš jenom jako princip. Tím jsme se jí tady odtud rychle zbavili a zbavujeme. V okamžiku, kdy tohle uděláme i s dešťovou vodou, to znamená, stáhneme do čističky, do potoka, do řeky, co to udělá s těmi vodními poměry tady u nás?
Ptám se na závěrečné slovo pana ministra.
Děkuji za slovo. Děkuji za ty připomínky. Mohu vás ujistit, že my už máme dneska konkrétní harmonogram snižování počtu zaměstnanců státního fondu, protože většina z nich je na dobu určitou a jsou najati právě na to, jak budou postupně ubývat projekty v rámci nového operačního programu. Státní fond určitě s menším počtem zaměstnanců bude postupně vykonávat i tuto činnost. Určitě, budeme se o tom bavit ve výborech. A mimo jiné pokud by byl zájem bojovat se suchem, tak nebyly v minulém operačním programu podporovány jednotné kanalizace, ale oddílné kanalizace. Určitě jde o to nahradit ten velký cyklus vodní tím malým vodním cyklem, tedy snažit se tu vodu udržet v krajině. Jsme připraveni předložit samozřejmě konkrétní projekty a konkrétně se o tom bavit ve výborech.
Pane ministře, omlouvám se, takže platí tento váš poslední návrh. Pan zpravodaj má zájem o závěrečné slovo? Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.
Na co jsme narazili v průběhu projednávání stavebního zákona, řeknu obecně, je také situace, která se týká památkového zákona. O to důležitější bude její projednávání v rámci územního plánu. Už se to týká jenom tří. Budeme podporovat maximální zjednodušování. Podpoříme návrh pana kolegy Kudely, který se týká zemědělských staveb.
Zatím posledním přihlášeným je pan poslanec Foldyna.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Chtěl bych vás tady poprosit o podpoření svého pozměňovacího návrhu, který se bezprostředně dotýká i toho, co tady pan kolega Bendl říkal. Nicméně stavební povolení a stavební norma je technická záležitost.
Děkuji. Ještě řádná přihláška pana poslance Zemka.
Děkuji za slovo. Mám určité zkušenosti se správním řádem, s aplikací stavebního zákona, s různými dalšími zákony, s účastí veřejnosti ve správním řízení a podobně. Ono to vylučuje úplně celou širokou veřejnost. A na tom stavebním úřadě jsou ti odborníci, kteří to tam schválí. Bohužel. Já jsem příznivcem toho, aby se stavební řízení urychlilo, aby se to zjednodušilo.
Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr životního prostředí Richard Brabec.
Tak optimistický bych nebyl, pane předsedající. Dámy a pánové, děkuji za slovo. Budu velmi stručný. Důvody předložení.
Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, dámy a pánové, pan ministr životního prostředí Brabec už poměrně podrobně vysvětlil, o čem je tato novela. Takže čeho se konkrétně Nagojský protokol týká? Definice genetických zdrojů vychází z terminologie přijaté už v rámci Úmluvy o biologické rozmanitosti. Je to jakýkoliv materiál rostlinného, živočišného nebo mikrobiálního původu, který obsahuje funkční jednotky dědičnosti a má pro člověka význam z hlediska dalšího využití. Působnost protokolu je nicméně také do určité míry omezena a nevztahuje se na genetické zdroje, které jsou v působnosti jiných mezinárodních úmluv, například mezinárodní smlouvy o rostlinných genetických zdrojích, lidské genetické zdroje nebo genetické zdroje nacházející se v zeměpisných oblastech mimo národní jurisdikce států.
Otevírám obecnou rozpravu a táži se, zda má někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě.
Jsme připraveni na zasedání výboru 19. dubna tuto věc projednat.
Ano, evidují žádost o zkrácení lhůty k projednání. Ještě někdo má zájem o vystoupení?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
Zde návrh především rozšiřuje zmocnění obcí k vydání specifických požadavků na provozování taxislužby na svém území, které má umožnit adekvátní přizpůsobení na situaci toho kterého města. Zejména Praha a jiná města se v oblasti taxislužby potýkají s problémy, které nejsou relevantní pro jiné obce, ale které by měla být možnost řešit. Dále návrh umožňuje efektivnější správní trestání zásadních porušení zákonných povinností a černého provozování taxislužby. Za třetí návrh obsahuje soubor dílčích formálních úprav správního trestání v zákoně o silniční dopravě v návaznosti na přijetí nového zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, i zde si vás dovoluji požádat o podporu předloženého návrhu zákona o zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů.
Za pozitivní lze považovat dopady do veřejných rozpočtů, kde lze očekávat v souvislosti se zavedením a rozšiřováním pravidel směřujících k lepší vymahatelnosti plnění povinností v taxislužbě a postihu tzv. černé taxislužby. Pozitivním dopadem na podnikatelské prostředí může být zpřísnění úpravy pro řidiče taxislužby a možnosti například i zadržení průkazu řidiče taxislužby včetně výběru kaucí. Mohlo by to zajistit zdravé tržní prostředí na trhu taxislužby, případně eliminaci subjektů, které principiálně porušují právní předpisy a porušují zajišťování rovných podmínek na trhu taxislužby, což je bohužel kritizováno ze strany poctivých dopravců. Zefektivněním průběhu licenčního řízení a schvalování jízdního řádu lze očekávat drobné snížení administrativní náročnosti těchto řízení. Přínosem pro obce by mohlo být rozšíření možnosti regulace taxislužby na jejich území obecně závaznou vyhláškou, ovšem problém, který spatřuji, je pouze v tom, že není určena povinnost budování zastávek linkové osobní dopravy a jejich označení ze zákona. Novela odebírá tuto povinnost dopravci - zřídit a udržovat zastávkový označník - a přitom mu pouze nařizuje vyvěšovat jízdní řády na tomto označníku. Myslím, že to jsou otázky, které v podrobnosti zazní určitě na projednávání ve výboru, a myslím si, že mohou být i otázkou podávání případných pozměňovacích návrhů k tomuto zákonu. Tolik tedy moje zpráva zpravodaje.
Děkuji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Leo Luzar, po něm pan poslanec Adamec.
Vážený pane ministře, dámy a pánové, já budu velice krátký. Při přípravě na zítřejší bod mezinárodní smlouva CETA Evropská unie - Kanada jsem narazil na zajímavou věc, která se týká i tady tohoto zákona.
Děkuji.
Já vás tedy, kolegové, žádám, opravdu nehlasujte pro zkrácení lhůty pro projednání.
Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje.
Děkuji za slovo. Já jsem vyslechl se zájmem pana zpravodaje. Já jsem z toho úplně zděšen. Na rovinu říkám zděšen, protože jestli tu proceduru úplně překopeme, tak tady můžeme být ještě zítra. Mně jde logicky o ta áčka. Tam je potřeba říci, že jestli tam jsou áčka, tak tam jsou pak ještě céčka, a to se všechno potom může vylučovat. Mně se tohleto opravdu trošičku nelíbí. A když už tady jsem, tak řeknu, že já ten stavební zákon podpořím jenom za předpokladu, že projde předběžná držba. Řeknu to tady na rovinu. A jestli v tom budeme dělat ještě větší chaos, tak třeba bychom se mohli poradit, nechat ten bod přerušit, protože ta procedura bude opravdu složitá, když ji takhle celou přehodíme.
Děkuji. Mám tady celou řadu dalších faktických poznámek a přihlášek. Procedura bude řešena později a je na to prostor. Ale samozřejmě nemohu nikomu bránit vystupovat. Takže faktické poznámky: pan poslanec Kučera, pan poslanec Bendl, pan poslanec Okleštěk - také faktická poznámka?
Také musím krátce zareagovat na vystoupení pana zpravodaje, který do toho vnesl řádný chaos. Skutečně pokud to má být takhle, tak my se budeme muset o tom poradit, jak vůbec máme hlasovat a jak vůbec máme k tomuto zákonu vystupovat.
Pan poslanec Bendl. Jakkoliv platí to, že stanoviska garančního výboru jsou přednášena před hlasováním.
Proto se bude muset poradit s Poslaneckou sněmovnou. A my v proceduře rozhodneme, jak to nakonec bude nebo nebude vypadat, co si budeme přát. I já bych spíše doporučoval, abychom šli cestou doporučení výboru, protože se v tom jinak ztratíme. Ale musím hájit zpravodaje v tom, že téměř dvě třetiny poslanců, každý bude chodit s jednotlivostí. Varuji spíš koaliční poslance.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Za klub ANO musím říct, že podporujeme proceduru, kterou navrhuje výbor pro veřejnou správu. Takže za nás jednoznačně procedura od výboru pro veřejnou správu.
Dobré ráno, dámy a pánové, pane předsedo. Tyto návrhy výrazně posilují moc autorizovaných inspektorů na úkor veřejnosti. Ale teď to podstatnější. Tyhle návrhy se snaží vyloučit veřejnost z územního a stavebního řízení v případech, kdy zároveň není vyžadována EIA. Dámy a pánové, i možné negativní vlivy takovýchto, řekněme, menších staveb stojí za pozornost. Jde přece o kvalitu života lidí v okolí takových staveb. Minimalizaci či eliminaci takových negativních vlivů je třeba řešit a to je možné právě v územním nebo stavebním řízení. Při správném fungování veřejné správy to neznamená žádné podstatné zdržení řízení, jde naopak o jeho zkvalitnění. Řešení se, dámy a pánové rodí v debatě -
Prosím kolegy, aby se ztišili nebo svou diskusi přenesli mimo sál.
Dámy a pánové, jak jsem říkal, řešení se rodí v debatě. Znemožnit někomu poukázat na chybu by vedlo ke konzervaci českého nešvaru, to jest předkládat vadné nebo nedodělané záměry mnohde nedobře fungujícím úřadům.
Z pověření vlády předložený návrh uvede předseda vlády pan Bohuslav Sobotka.
Už je to lepší. Takže ještě jednou. Zákon byl vypracován odborníky ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a vláda ho schválila na svém zasedání 27. února letošního roku. Vláda touto novelou reaguje na fakt, že naše stávající právní úprava nereflektuje požadavky některých rezolucí Rady bezpečnosti OSN, a to zejména v oblasti zabezpečení některých biologických a toxinových prvků před zcizením a také v oblasti zákazu financování činností směřujících k vývoji, výrobě, držení a další manipulaci s biologickými a toxinovými zbraněmi. Jde tedy o implementaci požadavků rezolucí Rady bezpečnosti OSN, jejich přesný popis naleznete v důvodové zprávě. Společným jmenovatelem je snaha o zvýšení biosecurity, to znamená bezpečnosti v oblasti nakládání s tímto typem zbraní. Zákon také reaguje na některé zkušenosti z praktické aplikace stávající legislativy. Navrhované znění zákona jasněji vymezuje pojmový aparát, zvyšuje formulační a legislativní úroveň řady ustanovení zákona. Současně jako předkladatelé věříme, že povede ke snížení administrativní zátěže všech dotčených subjektů díky zrušení deklarací plánovaných činností. Novela zároveň zjednodušuje nakládání s vakcínami a diagnostickými sadami obsahujícími vysoce rizikové biologické prvky. Novela zákona také stanovuje doposud chybějící požadavky na zabezpečení biologických prvků a toxinů proti odcizení a možnému zneužití. Novela tím přispívá k ochraně životního prostředí, protože minimalizuje možné následky při jejich potenciálním úniku. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost a dovolil bych si požádat o podporu tohoto vládního návrhu a jeho přikázání do výboru.
Já vám také děkuji, pane premiére. Já si teď nejsem jistý, jestli ho vidím. Že ho nevidím? Já přerušuji na dvě minuty jednání. Pro prvé čtení nicméně musíme změnu zpravodaje hlasovat jako Sněmovna. Zahajuji hlasování. Je někdo proti? Jedná se o hlasování číslo 130, do kterého bylo přihlášeno 126, pro 104, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.